Teď ty roky 2014 a dál to vypadá s Českou republikou velmi dobře, protože jsme na té dobré trajektorii. To tedy potvrzuje to, že ta vláda, která tady byla, ty dvě vlády, měly velmi dobrý moment. Jaký byl výsledek? Nakonec jste to zabili tím, že jsme tady měli největší schodky v historii tohoto státu. Neustále se tu omílá, že máme nyní nejrychlejší zadlužování našeho státu v Evropě. To, že se nyní tak rychle zadlužujeme, to je jiná věc. Všichni víme, co tu sedíme...
Děkuji. Mě mrzí, že se tady neposloucháme. Já jsem citoval paní předsedkyni Schillerovou, která tady aktuálně není, její vystoupení. Když se zvýší daň, cena vzroste, když se sníží daň, cena nepoklesne. Já jsem řekl, že je to zjednodušující, že to není pravda. Řekne, že to není pravda. Já jsem řekl, že vystoupení vaší předsedkyně nebylo správné, nebylo pravdivé, bylo zjednodušující a po mně vlastně vystoupí kolega, kteří řekne to stejné, jinými slovy, a vznikne tady nějaký spor?
Děkuji. Jako další pan poslanec Petr Letocha, Oldřich Černý, Josef Bernard a další. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych se také rád zapojil do této debaty. Já tady mám připravený takový graf, který jistě všichni znáte. Je to v podstatě upravený graf, řekl bych aktualizovaný, o něco, na co jste vlastně doposavad nikdo neupozornil. Tohle je v podstatě rozpočtový výhled rozpočtu. Ano, já tady ten graf jsem jenom upravil, Patriku, jenom jsem ho upravil. Ale jak by šel za vlády Andreje Babiše? Jak jste si to predikovali vy? Ale obávám se, že kdyby tady zůstala vláda Andreje Babiše, že ta opatření by dneska musela být podstatně horší.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Bohužel, vážené kolegyně a kolegové, žasnu. Samozřejmě, že lidé, který vám říkají, že když cena roste, tak každý rád tu cenu navýší, když se má snížit, tak s tím nikdo nechce jít velice rychle dolů. Pojďme - a já půjdu rád s vámi - pojďme do toho obchodu, tam, kde jsou ti lidé. Pojďme vystoupit tady z těch nesmyslných grafů a pouček, které tady čtete a citujete nesmysly, kterým lidé nerozumí. Pojďte se podívat, ty ceny rostou pořád.
Nyní pan poslanec Josef Bernard, Richard Brabec, Karel Havlíček a další. Prosím.
Pojďme se už nebavit o tom, co kdo zavinil, protože my se na tom nikdy nedohodneme. I my v koalici máme třeba jiný názor na zrušení superhrubé mzdy. Já jsem vám chtěl nabídnout jednu věc.
Děkuji za dodržení času. Převzala jsem řízení schůze a jako další přihlášená s faktickou poznámkou je paní poslankyně Věra Adámková. A dále se připraví pan poslanec Julius Špičák, prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Dále tedy pan poslanec Špičák poté paní poslankyně Ivana Mádlová.
Vážená paní předsedající, zbylé dámy a pánové, já bych jenom shrnul, co jsem řekl ve svém příspěvku. My se redukcí financování zdravotnictví dostáváme někam do třetího světa. Jak to dopadá na Akademii věd? Akademie věd je mimořádně funkční vědecké zařízení, je doslova likvidační.
Nyní paní poslankyně Ivana Mádlová, poté pan poslanec Karel Rais.
Paní předsedající, děkuji za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych se vyjádřila ještě i k těm celiakům, protože mám velké zkušenosti v rodině a právě i s poměrně velkými komplikacemi, o kterých tady hovořila paní profesorka. Adámková, a tím bych chtěla navázat ještě i na paní kolegyni Bělohlávkovou. Je otázka, jestli skutečně mají celiaci doplácet na to, že nějaká část populace se rozhodne, že bude používat směsi na pečení chleba. To je samozřejmě otázka, o který by stálo za to asi diskutovat, ale myslím si, že ta celiakie by měla mít přednost. Já samozřejmě nevím, jestli má Ministerstvo financí vypočítáno, o kolik by státní kasa přišla, to by asi byl dobrý dotaz a předpokládám, že tak učiněno je. Takže když tak kladu zároveň tento dotaz. A potom si dovolím položit dotaz na pana profesora Válka, protože pane profesore, já už jsem vás jednou interpelovala, vlastně v této věci jsme diskutovali a vy jste říkal, že jednáte nějak s pojišťovnami, že by se to hradilo ze základního fondu. A ještě tedy reaguji na paní kolegyni Bělohlávkovou, že z fondu prevence je to pouze dobrovolné. Záleží to na zdravotní pojišťovně, to vy nepochybně víte, jestli z fondu prevence tento benefit bude proplácet nebo nebude. Dnes je to velmi rozdílné ze strany pojišťoven a dnes i některé pojišťovny ani to nehradí a není síla, která by jim to nařídila.
Dále tedy pan poslanec Karel Rais a ještě jedna faktická poznámka od paní poslankyně Adámkové posléze. Prosím, pane poslanče.
Já bych jenom navázal na předřečníky, kteří poukazovali na relativně špatný stav vědy a výzkumu. On klesá od roku 2021, prakticky od nástupu této vlády. A v podstatě vyspělé země typu Německo dává skoro kolem jednoho procenta. A v podstatě v souvislosti s tím, co mnohokrát říkala paní předsedkyně Akademie věd, tak zajistit jakousi stabilitu toho základního výzkumu, abychom se nemuseli pořád štvát jedním grantem si zajišťovat vlastně vůbec existenci a okamžitě soutěžit o další.
A nyní paní poslankyně Věra Adámková. A paní ministryně Helena Langšádlová se svou faktickou.
Já jenom krátce zareaguji na to, co zde zaznělo. Takže jdeme výš, než byly návrhy střednědobého výhledu vaší vlády v celkových objemech prostředků na vědu a výzkum. Ale vnímám tu proporci k hrubému domácímu produktu a samozřejmě usiluji o navýšení. Co se týče navýšení institucionální podpory, k tomu postupně dochází.
Naši analytici tady píší, opakuje se Kalouskova chybná cesta. Takže už jsme tady měli Honzíkovu cestu, to byla Cesta do Ameriky, teď máme Kalouskovu chybnou cestu. Vyhnat? Dobře. Nepokřikujte po mně, prosím vás, kolegové. Já ctím to, já taky tady po nikom nepokřikuji. Já slyším asi líp než vy, pane předsedající. Stát se pod vedením současné vlády zbavil fungujících opatření nezbytných pro efektivní výběr daní, a ty zbylé nerozvíjí. Výsledkem je, že ztrácí kontrolu nad příjmovou stránkou státního rozpočtu. Vy ztrácíte kontrolu nad příjmovou stránkou státního rozpočtu. Prostě kamarádi kamarádů musí být umístěni. Místo zvyšování daní musíme navázat na úspěšný boj proti daňovým únikům. Všude cash only, ale o tom jsme se tady už zmiňovali. Takhle jste si luskli a odsouhlasili jste si ho. Takže nevidím vůbec žádný úspěšný boj proti daňovým únikům, a v tom balíčku já to tam nikdo nevidím. Osvědčená filozofie našeho hnutí je vybrat více daní, aniž by se musely zvyšovat sazby. Nemám s tím sebemenší problém. Proč se musíte hojit na těch seniorech? Proč musíte zvedat tu dálniční známku? Proč jste si prostě neprosadili do rozpočtu roku 2023 tady zvýšení prostě daní tady z toho hazardu, z alkoholu, z cigaret a z dalších věcí. S tím snad proboha musíte souhlasit. Toto opatření může také pomoci trhu práce, protože máme jednu z nejnižších nezaměstnaností ve všech zemích Evropské unie. To vyvolává obrovské, prostě obrovské pnutí u těch lidí, kteří pracují pro stát. Konsolidace veřejných rozpočtů prostřednictvím navyšování daní může mít negativní dopad na hospodářský růst, a to z několika důvodů. Zvýšení daní sníží disponibilní příjmy domácností a podniků. Snížíte investice podniků, protože vyšší daňová zátěž snižuje ziskovost investic. V období nejvyššího propadu reálných mezd ze všech zemí OECD je od pětikoalice velice nezodpovědné snižovat reálné disponibilní příjmy domácností i navyšováním daní. Další věc, která dopadne, snížení konkurenceschopnosti. Vyšší daně sníží konkurenceschopnost firem na domácím i mezinárodním trhu. To může vést k poklesu exportu a zahraniční investice v dané zemi. Proč by sem nějaký zahraniční kapitál přicházel do takové země, která nebude k němu vstřícná? Negativní vliv na podnikatelské prostředí. Vysoké daně mohou odradit podnikání a zakládání nových firem. Omezí se tvorba nových pracovních míst a budou nižší inovace. Efekt na nabídku práce.
Pracující rodiny s dětmi takto přijdou v příštím roce o 42 tisíc korun ročně, což už je velká rána. Takže zase jdeme úplně naopak. Vezmeme jim peníze, aby se bály ještě víc. A představuje to také útok na pracující rodiny s dětmi a na rodiče samoživitele, kvůli kterému nízkopříjmové pracující rodiny ve velkém spadnou do systému sociálních dávek. Mluvíme o tom, že se nám utrhly výdaje ve státním rozpočtu. Tak si vytvoříme další. Přece není možné, aby lidé měli mzdu nebo plat a k tomu měli čtyři sociální dávky. Něco je, něco je v tomto státě špatně. Znovu připomenu chaotické vládní šachy s DPH. I na základě minulých zkušeností nelze předpokládat, že snížení DPH bude promítnuto do snížení koncových cen pro spotřebitele. Já vím, že tady teď proběhla dlouhá diskuse o tom, kdo má a kdo nemá pravdu. A pokud s nimi, pane ministře, takovou dohodu uděláte, tak jenom proto, že nám to teď zvedli o stovky procent a potom vám ty dvě, tři procenta na půl roku zpátky dají, zvlášť když není a nebude doprovázeno tvrdými kontrolami cen či maržového rozpětí dle zákona o cenách, například u potravin. Daňový chaos podobně jako vysoká inflace přímo vybízí k tomu, aby si obchodníci navýšili marže, zejména když už několik měsíců je evidentní, a říkají to ekonomové zprava i zleva, například Lukáš Kovanda či Ilona Švihlíková, že dnešní inflace je primárně zisková, respektive maržová. Ukázkou toho, jak Fialova vláda myslí konsolidaci veřejných financí vážně, je to, že se chystá půjčit si další peníze nad rámec schváleného rozpočtu od Evropské unie z programu Recovery Science Facility. To je program schválený v létě roku 2021, který členským zemím nabízí vedle dotací také vratné půjčky. Dle vládních představitelů by měl minimální objem této plánované půjčky činit tři miliardy euro, tedy bezmála 70 miliard korun. Tato půjčka dále zvýší výdaje státu. Jen to nebude vidět na první pohled, protože se bude splácet až po několika letech. Takže, pane ministře, já to chápu, je to od vás velmi chytré, my si půjčíme a vy, kteří přijdete po nás, tak to zaplatíte. Přátelé, toto nejsou žádné dotační nebo grantové peníze, ale tvrdé úvěry v eurech, a nikoliv zrovna levné. Bude je nutné splácet a ještě se vedle toho zajišťovat na kurzové riziko. Rekordně vysoká inflace ovlivňuje jak příjmy, tak i výdaje státu. Výdaje ale zvedá dramaticky více. Skoro přesně tak kopírují inflaci. Obrovský schodek vzniká z toho, že výdaje rostou nesrovnatelně rychleji. Místem, kde se prudce prohlubuje deficit, jsou kompenzace vysokých cen energií, které stát platí kvůli špatnému nastavení a fungování cenových stropů dodavatelům energií. A u toho bych se zastavil. Už jen za prvních pět měsíců letošního roku za ně stát utratil 40 miliard korun. Víte, kdo to tak dělá? Dělá to tak například Švýcarsko. Víte, kolik má Švýcarsko inflaci? Čtyři a půl procenta. Čtyři a půl procenta. Kdyby to tak bylo i u nás, pane ministře, tak bychom vůbec nemuseli snižovat valorizaci důchodů, protože byste to finančně zvládli. Možná byste nekoupili jeden tank a mohli jste přidat seniorům. Ale já jsem přesvědčen, že to se nepodaří. A říkal jsem to hned na začátku, že naučíme ty velké energetické a nadnárodní korporace optimalizovat a že už to z nich nikdy nedostaneme. Takže, kde udělali soudruzi, v tomto případě nikoliv z NDR, chybu? Vláda se často lživě chlubí, jak energetickou krizi zvládla, ale relevantní mezinárodní statistiky ukazují, že Česká republika zaznamenala jeden z nejvyšších růstů cen energií v Evropě. Vláda tady neintervenovala v zájmu zákazníků a spotřebitelů, tedy občanů, domácností a firem, ale pouze v zájmu energetických firem a překupníků s energiemi s rekordními zisky. Jsou to překupníci, jsou to energetičtí gangsteři a vy s nimi spolupracujete. Zálohy, které na ni budou dotčené firmy a banky platit letos v září a v prosinci, budou vypočítány podle jakési fiktivní daně z jejich loňských zisků. A to se opravdu vyplatí.
A tím bych to uzavřel.
Ano, je to přesně tak. Každopádně podle jednacího řádu faktické poznámky mají přednost i před přednostním právem a řádně přihlášenými. Prosím, pane poslanče.
Mně se líbil výstup pana Bernarda, osobně ho neznám, ale podle diskuse mi přijde jako pragmatický člověk, který diskutuje k tématu. A pak přijdete vy a řeknete, pojďme se umírnit, pan ministr Stanjura prostřednictvím řekne, pojďme se vrátit nebo reaguje. Protože já se domnívám, že jsme fakt diskutovali konstruktivně, nebo aspoň jsme se o to snažili, ne všichni možná, ale byla to konstruktivní debata, než přišel pan Cogan a udělal ten svůj výplach. Jinak to nemůžu nazvat. Jak dlouho se budete na pana Babiše vymlouvat?
Než udělím další slovo, přece jenom k probíhající diskusi. Tak prosím, nyní pan poslanec Jiří Mašek, Ondřej Lochman, Berenika Peštová a další. Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Ondřej Lochman, poté paní poslankyně Berenika Peštová a Patrik Nacher.
Děkuji. Pojďme si ta data porovnat. Já říkám, že republika se zadlužovala sakra rychle. A ano, ten trend se zatím nevede zvrátit.
Nyní paní poslankyně Berenika Peštová a poté pan poslanec Patrik Nacher. Dvě faktické poznámky.
Začnu od konce na pana poslance Lochmana, prostřednictvím pana předsedajícího. Takže ten článek by bylo fajn, kdyby člověk dočetl i do konce. Vy tady vytáhnete nějaký grafík a říkáte, co by bylo, kdyby.
Tak já vám také děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Patrika Nachera. Zatím poslední faktická poznámka.
Tak nepůjčí. Já budu mít menší, já mám menší graf. To naproti tomu já mu nabídnu něco, co by bylo ne v teorii, ale co by bylo, kdyby v praxi. Kdyby všechny vaše návrhy na zvýšení kompenzace v covidu prošly, tak jsme o 200, 250 miliard víc. Tak to není, co by bylo, kdyby. To by bylo, co by bylo, kdyby to prošlo. A nesrovnávejte to, prosím, co by bylo, kdyby, nějakou teorii, jak už tady bylo řečeno, kdy vy vlastně předjímáte, jak my bychom se zachovali v době energetické krize, v době zahájení války na Ukrajině a podobně. Tak. Mrzí mě, že kolega Letocha mi nechce půjčit svůj graf.
Můj výrok byl neadekvátní. Nepatří to sem.
Nyní pan ministr Zbyněk Stanjura.
My jsme se rozhodli, že připravíme zákon o podpoře bydlení. Zákon je připraven, teď byl poslán do mezirezortu. Samozřejmě řešíme výhrady a otázky jak z území, tak i třeba jednotlivých rezortů. Jak jsem řekl, ten zákon je připraven, zákon o podpoře bydlení, můžete si na stránkách ministerstva najít, jaké má pilíře, jakým způsobem má fungovat. Samozřejmě jsou zde další otázky, některé vzbuzují poměrně i rozruch. Dlouhou dobu jsou kritizovány nevyrovnané vztahy nájemců a nájemníků. Nebo ta nepopularita toho nájemního bydlení je hodně dána jakýmsi pocitem nejistoty. Řešili jsme to s Kanceláří ombudsmana, je to jenom část legislativní. Já bych teď skočil k těm nástrojům. Nástroje, které jsou pomocí. Pardon, já jsem zde slyšel pana ministra financí, já bych chtěl jenom zareagovat na to, co zde včera zaznívalo. A já když někam jdu, třeba někde, jak se říká, střihnout pásku... Samozřejmě byl jsem v Ústí, byl jsem se podívat na dobře realizovaný projekt, nepřivlastnil jsem si ho, řekl jsem, kdy ten projekt vznikl. Dokonce Ústecký kraj má ve vedení jak města, tak kraje hnutí ANO a spolu s představiteli jsme ten projekt vyhodnotili jako úspěšný. Ale proč to říkám?